Vědecká, a tím pádem na tomto základě novinářská komunita uznává prospěšnost dané problematiky pro celou společnost. Nastupuje umělecká sféra, která zpopularizuje spolu s médii problematiku ve společnosti natolik, že jakýkoliv odpůrce je prohlášen za hanebného odpadlíka od správného většinového postoje. A chybí poslední okno - zákonné. Nastupují právníci a politici, kteří kodifikují problematiku do řeči zákona tak, aby byla nezpochybnitelná a její kritici umlčeni rizikem následujícího trestu, a to s plnou podporou médií. Dokonáno jest. Amen! Vážení kolegové, nepřipadá vám výše uvedený popis tvorby veřejného mínění poněkud povědomý? Včetně jiných, výše popsaných metod mediální manipulace? Zatím stále platí, že ta ideová skupina, která myšlenkově souzní s médii hlavního proudu, má zaručenu převahu v souboji myšlenek, a tím v politickém boji, který střet těchto idejí generuje. Ano, tento zákon chce omezit závislost na Parlamentu České republiky, protože jsou zde stále zastoupeny politické síly, které mohou jedinou správnou pravdu erodovat a narušit. V Senátu České republiky jsou tyto síly v současné době pouze marginální. Všechny výše uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč zákon v žádném případě nemohu podpořit. Děkuji za pozornost.
Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Vladimíra Lesenská.
Obdobná situace by nastala samozřejmě i u Rady Českého rozhlasu, kde by rada byla až do prvního jednání bez místopředsedů a po vylosování by mohlo dojít k nové volbě, případně k převolení ve funkcích předsedy a místopředsedy. A znovu připomínám, že změna počtu členů Rady České televize není nijak odůvodněná. V předložené novele nevidím nic přínosného pro veřejnoprávní média. Z každého řádku je cítit, jak rychle byla napsána a jak se nikdo nezabýval reálným fungováním kontrolních orgánů veřejnoprávních médií. Vidím jen halabala maskované kroky vedoucí k ovládání a zasahování do jejich nezávislosti na úrovni rad. Letos si direktivní řízení už vyzkoušeli, když svým poslancům nařídili, jak mají hlasovat právě při volbě členů Rady České televize. My jsme se toho jako opozice nezúčastnili. Když neuspěli v tajné volbě, hodila za hlavu své zásady i ODS, která vždy tvrdila, že o personálních otázkách se rozhoduje v tajném hlasování a vládní poslanci si zde prosadili televizní radu k obrazu svému. Novela, která tady leží, nezlepšuje a nezlepší stav veřejnoprávních médií. Neupravuje špatně nastavené vztahy mezi radou a generálním ředitelem ani nepřesnosti. Netvrdím to jen já, ale i radní a generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu Petr Dvořák a René Zavoral. Loni v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl například generální ředitel České televize - cituji: "Přiznejme, není tento zákon formulačně jednoznačný." Ctím nezávislost veřejnoprávních médií a velmi dobře chápu jejich roli, sám jsem pro ně pracoval, ale také sleduji, jak si každý z účastníků ohýbá zákon ve svůj prospěch. Takže když začnu u generálního ředitele, který vloni v únoru řekl, že by se rada měla věnovat dlouhodobé strategii, tak to rada udělala a dělala to i dříve. Zákon o DPH odchází do Senátu, který to kvůli odpočtu DPH pro ČT vrací. Scházíme se tady málem na mimořádné schůzi, a nakonec, když televize získala odpočet na DPH, je schválen dlouhodobý plán, tak ze dne na den generální ředitel občanům oznámí škrty a propouštění? To jsou věci, které bychom asi tady měli řešit místo toho, jakým způsobem ovládnout po vzoru Polska a Maďarska média veřejné služby. Toto bychom měli řešit, a to formou zákona. Přiznám se, že jsem nepochopil, co se od února do května odehrálo na Kavčích horách, že došlo k tak zásadnímu obratu. A na tiskové konferenci se nevyskytl ani pan generální ředitel. To, že koncesionářské poplatky nerostou, víme a s tím dlouhodobý plán počítal. Ale zpátky k zákonům o veřejnoprávních médiích. Každý z nás, kdo seděl v zastupitelstvu, ví, že o prodeji pozemku či územním plánu rozhoduje zastupitelstvo, že podle zákona musí přijít starosta obce třeba Bokovce i primátor Prahy na zastupitelstvo a tam získat hlasy a potřebné usnesení, aby mohl učinit další kroky. A je na nás, abychom ke spokojenosti posluchačů a diváků veřejnoprávních médií role, fungování a vztahy aktérů v zákoně správně a přesně nastavili, a to s ohledem na vývoj, který nastal v oblasti médií i veřejné služby samotné, abychom měli veřejnoprávní média, která budou svým divákům a posluchačům přinášet užitek. Abychom měli média, která si zachovají svou identitu, která budou rozvíjet, prodávat a dokumentovat naši kulturu v tom nejširším možném slova smyslu, která budou relevantní a respektovaná a která budou přinášet jedinečný obsah. Pouze takto, pokud budou originální, mohou v tomto globalizovaném světě médií a poskytovatelů informací a zábavy, kde se na značku a místo původu moc nehledí, uspět. Já osobně se dívám dál, než je hranice jednoho volebního období. I proto budu pokračovat dál jako předseda volebního výboru v dalších seminářích právě proto, abychom hlouběji pochopili, jakým způsobem fungují média veřejné služby a obecně média ve 21. digitálním století. Proto mám tady samozřejmě výtku na pana ministra kultury, pana Baxu, protože vznikla samozřejmě nějaká iniciativa, která by se měla zabývat tou velkou novelou zákona o České televizi, ale nikdo z opozičních poslanců do této iniciativy nebyl přizván. Chce sama o tom rozhodovat, nechce vůbec žádný názor opozice, to znamená statisíců voličů, kteří dali svůj hlas opozici, chce jednoduše si tyto zákony prosazovat sama, svou silou, bez jakékoliv diskuse a bez jakéhokoliv přispění jiných názorů. Nevěřím tomu, že v nějaké dohledné době bychom velkou novelu zákona o České televizi tady v Poslanecké sněmovně měli. Máme tady spoustu dalších problémů, které vždycky tu Českou televizi nějakým způsobem upozadí.
Padl návrh na ústavně-právní výbor. Ještě nějaký další návrh na přiřazení dalšímu výboru k projednání? Vidím pana poslance Lochmana s dalším návrhem. Či k hlasování? Ano, to bylo k hlasování. Nikoho dalšího tedy nevidím s přihlášením ani s návrhem ať už k přikázání výboru, nebo k zkrácení či prodloužení lhůt. Konstatuji tedy, že jsme projednali tisk, respektive bod číslo 1, tisk 263, a končím projednávání tohoto bodu.
Že nezastupujou Českou republiku. Vy zastupujete cizinu. Ale vy jste přesvědčení o své pravdě. Stejně jako vy, vám se nelíbí zase program SPD, což chápu, že máte jiné názory, tak mně se zase nelíbí tohleto propojení, ale je tady demokratická diskuse, takže to prosím neberte tak, že bych nějak tady měl nějak z vás dělat nějaké, jako že to snad není jako, ten váš návrh že je v rozporu s demokracií nebo že to nesmíte tady navrhovat. Moje vystoupení je nesouhlasné. A je plně vaše věc, s kým se scházíte, v čím jménu jednáte. To je plně vaše věc. To jsou fakt prokazatelné lži, protože nikým samozřejmě takovým placeni nejsme ani nebudeme nikdy. A je to doporučení, které se jmenuje O vnitřních zárukách redakční nezávislosti a vlastnické transparentnosti v oblasti mediálního sektoru. Takže chci jenom říci, že já mám svůj facebook a to je takové moje maximum. Tak v těch členských státech, kde ještě nejsou ty mediální nebo tiskové rady zavedeny, tak zástupci mediální komunity často postrádají motivaci k rozvoji. Tak to jsou opravdu teze. To jsou prostě opravdu názory. A právě proto zde Evropská unie, abych to posunul, slibuje, že vznik správných mediálních rad podpoří finančně. Neboli aby ta Evropská unie mohla penězi, které ale vybere od nás všech, tak aby mohla přímo finančně podpořit i třeba ty mediální rady, neboli je finančně ovlivnit tak, aby postupovaly přesně podle toho názoru, který prezentuje Evropská unie. No protože zpravodaj by tady mohl samozřejmě na ty názory, které tady padají... Toto právo nám říká, že občané se mohou volně sdružovat do různých spolků, organizací, nejen do politických stran, a nejrůznějšími způsoby pak ovlivňovat veřejný život a podílet se na něm, pokud dodržují ústavu a zákony. To je něco hrozného. Tady vidíte tu disproporci. V této souvislosti si připomeňme, že v politickém, ideologickém a mediálním zázemí stran vládní pětikoalice již poměrně dlouho panuje myšlenka, aby mediální rady televize a rozhlasu v budoucnu volily už pouze takzvané zájmové organizace, nikoliv volení zástupci lidu a skuteční reprezentanti veřejnosti, tedy poslanci. Volit, nikoliv pouze nominovat a navrhovat. Říkají tomu německý model. A přístup k volbám těchto radních by napříště prý měly mít pouze některé, ty správné, předvybrané společenské a neziskové organizace. To znamená pouze ty organizace, které jdou tím vaším směrem, liberální demokracie, progresivistickým směrem, probruselským směrem, tak ty by měly být ty, které by měly tedy navrhovat. Vůbec bych se tomu nedivil, protože vy v podstatě celý tento rok, kdy jste u vlády, tak postupně chcete zavádět cenzuru, omezování názorů občanů, šikanu, kontrolu názorů, které jsou v rozporu s vládními názory. A to samozřejmě je přece nepřijatelné. Chcete prostě ovládnout, a tím cílem je tady v případě tohoto zákona, že chcete ovládnout politickou část vysílání veřejnoprávních médií. Ale ona není jejich. Česká televize je občanů České republiky, kteří platí koncesionářské poplatky. Kdyby současná vláda nebyla pokrytecká, může si transparent se stejným nápisem roztáhnout i zde ve vládních lavicích Poslanecké sněmovny. Já na to říkám: Českou televizi a Český rozhlas financují všichni občané České republiky, ať už mají momentálně jakékoliv politické názory. Víte, já jsem taky začínal jako zcela anonymní člověk, kterého nikdo neznal. Doufáte marně. A můžu vám říct, že jsem si taky myslel spoustu věcí. Oni vám nepůjdou na ruku. Vy jim dáváte... Tento zákon je opravdu úplně mimo jakýkoliv standardní demokratický postup, mimo jakákoliv základní demokratická pravidla, o kterých jsme tady celý den hovořili. Ta média, protože tento zákon, když projde, tak každý z vás, i když jste třeba vůbec nic neudělali, jenom když se znelíbíte, tak si na vás ukážou, a uvidíte, co se bude dít. Doufáte marně! Je to naivní představa. Obrátí se to během jedné vteřiny proti vám. Během jedné vteřiny. Je to další problém pro svobodu a demokracii v České republice, protože jediné, co ta média veřejné služby může udržet v nějakých mantinelech, je právě ta demokracie. Právě to, když ta pravidla budou fungovat demokraticky. Právě to, když striktně budeme dbát na to, aby ta média skutečně zastupovala ty hlavní názorové proudy. Právě to, když budeme skutečně dbát na to, aby se dodržovala ta dikce zákona, která jim káže vyváženost. Právě ukazujete tu svoji slabost a budou vědět, že jste slabí, a dají vám to sežrat, se vším všudy. A ani o tom nebudete vědět. Budete jenom s prosíkem chodit, že chcete být na kandidátce, ale už se tam budou tlačit jiní. Totalitně se snažit něco ovládnout, totalitně ohnout demokracii a svobodu, to se nevyplácí. A pak až na těch kandidátkách prostě nebudete, až po vás půjdou, až vás budou honit na ulici... Naivní představa. Pak už to bude nenávratné. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky, protože prosazujeme svobodu a demokracii. Jediným orgánem, který nejvíce reprezentuje rozložení politických sil veřejnosti, je Sněmovna. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky, protože jak jsem říkal, my chceme, aby Česká televize byla pro všechny, pro všechny koncesionáře. To znamená, naopak během toho minulého volebního období došlo k tomu, že alespoň trochu začala Česká televize reflektovat také názory koncesionářů, kteří nevolí ty liberální progresivistické strany, jako je ODS, jako je STAN, jako jsou Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Ale právě ta skutečnost, že mediální rady kritizují veřejnoprávní média, tak strany dnešní pětikoalice, zdá se, vyděsila. Nemám nic proti lidem, kteří létají na víkendy, je to takové spíše porovnání. Mimochodem, tento komentář, který čtu, je komentář mediálního analytika, to není komentář můj, ale dovolím si z toho citovat. Pokud dnes tuto novelu schválíme, bude demokratickou soutěž politických stran narušovat Česká televize silou svých více než sedmi miliard korun. Její zpravodajství, její publicistické pořady a její zaměstnanci se díky politické skladbě rady a její neodvolatelnosti stanou definitivně hlásnou troubou liberálního progresivismu. Česká televize ve svých pořadech v podstatě tvrdí, že by občany Česka měly více trápit potíže s genderovou politikou, s genderovou identitou či oxidem uhlíku a rozdíly mezi lidskými rasami. Iniciátor a spolutvůrce novely David Smoljak se diví - citace: Nechápu, v čem by mělo dojít k omezení těchto médií. Novela prý naopak posiluje roli navrhujících organizací, vtahuje do procesu Senát, čímž zbavuje vítěze voleb dominantního vlivu. Takže tady nejde o to ovládnout - vám o to jde ovládnout radu. A vás by volila menšina, což je potřeba si jasně říci.
Můžeme pokračovat v jednání.
Protože například bývalý prezident Evropské federace novinářů, EFJ, což je jedna z těch neziskovek, která vyvíjí tlak na Parlament, aby tuto novelu přijal, tak pokládá za chybu, že na českou mediální scénu Evropská unie více nedohlédla. No, tak to je vrchol tedy. Já si myslím, že tady máme svobodu v tuto chvíli. Sice už začíná být vaší vládou osekávaná čím dál víc. To je neuvěřitelný! S vámi se vrací prostě doba, kdy se lidi udávali, vyzýváte k udávání. To je prostě pro SPD nepřijatelné, protože my máme v názvu Svoboda a demokracie, SPD, Svoboda a přímá demokracie je název naší strany. To znamená, my prostě budeme do posledního dechu bránit svobodu a demokracii a to, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat, i když je to v rozporu s vaší vládní linii. Takže to samozřejmě je úplně neuvěřitelné. Ale dodává zároveň: "Vzal jsem si jeho radu k srdci, ale bylo poměrně složité zaměřit se na tuto část Evropy i konkrétní projekty." Ostatně tady bych mohl znovu citovat poslance SPD Jaroslava Baštu.
Já moc děkuji, paní předsedající. Přátelé, máme tady... Máme tady novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase (?). Řekli jsem si k tomu úplně všechno, akorát prostě je to jednoduché, tak jak máme ty rozdílné rybníky, hodnoty a principy, tak v tom se skutečně nepotkáme, tak jak jsme si tady říkali i s panem ministrem Baxou. V žádném případě nechceme ovládnout média veřejné služby, ale dáváme tady do prostoru malou novelu zákona o České televizi, která o ničem jiném nemluví. Nebudeme, nikdy nechceme ovládnout média veřejné služby, ale určíme si navzdory volebnímu výboru svého vlastního zpravodaje, abychom to všechno měli pod kontrolou a aby náhodou ta vládní koalice neměla o přednostní právo navíc. Nechceme v žádném případě ovládnout média veřejné služby, ne, vůbec ne, jenom kvůli tomu máme dneska mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Všechno je křišťálově čisté, úplně skvělé, jenom chceme zvýšit samozřejmě počet radních z 15 na 18, snížit kvorum z dvou třetin naprostou většinou. No protože nechceme samozřejmě ovládnout média veřejné služby. Proto, aby se zvolil ten správný generální ředitel, kterého poté můžeme ovládat.
Do obecné rozpravy již nevidím žádného dalšího přihlášeného obecnou rozpravu, tudíž končím.
Kolegyně, kolegové, máme za sebou velice dlouhou debatu a závěrečné vystoupení pana kolegy Juchelky. A přiznávám se, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedkyně, že jsem se taky zasmál. A tak jak už jsem naznačil v těch několika předchozích vystoupeních, byť primární roli a odpovědnost za předložení těch návrhů nese vláda, tak my jsme připraveni o tom dál vést diskusi.
Nyní je tedy ještě zájem o vystoupení v závěrečném slovu pana zpravodaje. A poprosím vás o ztišení, kolegyně a kolegové.
Dobrý večer přeji. Míříme do docela historického okamžiku. Nevím, jestli už se to v minulosti stalo, ale dneska se určitě stane něco relativně výjimečného. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zbavuje některých svých pravomocí ve prospěch Senátu České republiky. Členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu budou volit obě komory Parlamentu. Jednotliví členové Rady České televize a Rady Českého rozhlasu budou za výkon své funkce odpovědní té komoře Parlamentu, která je zvolila. Sněmovna bude volit dvě třetiny Rady České televize a Českého rozhlasu, Senát jednu. Děkuji vám a žádám o schválení této normy společně s panem ministrem Baxou jako předkladatelem.
Ještě než přistoupíme k hlasování o předložených návrzích, načtu poslední omluvu, která tady je. Pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá od 21 hodin z pracovních důvodů. V rozpravě zaznělo hned několik návrhů na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, stejně jako návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Eviduji zájem o odhlášení všech, takže vás všechny odhlásím. Jako první budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Tento návrh předložilo hned několik poslanců, například pan poslanec Vondráček nebo pan poslanec Novák. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dále padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Návrh přednesl pan poslanec Juchelka a připojil se k němu pan poslanec Rozvoral. Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 17 přihlášeno 130 přítomných, pro 44 proti 86 návrh byl taktéž zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Prosím, pane poslanče. Prosím o ztišení kolegové.
Tak dobrý večer, se vší vážností.
Takže to určitě - ale zase, pane ministře, řekněme si na rovinu, že to také zároveň je důkaz toho, že sám prostě vidíte problematičnost už té novely. Členové mohou být voleni opětovně. A pak jsou tady takové ty detaily, že jména zvolených členů rady Senát i Sněmovna... To jsou prostě nějaké standardní postupy. Dále je to Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu a dále je to Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Ale názorově je to jednoznačně organizace, která je na straně Evropské unie, na straně liberálního progresivismu a na straně vládní koalice Petra Fialy. Stačí se podívat na ta média, která sponzorují. Vesměs jsou to organizace, které jsou proti současné opozici a jsou plně na straně vládní pětikoalice Petra Fialy, takže o nějaké vyváženosti, o nějaké demokracii nemůže být ani řeč. Dále tuto novelu připravoval poslanec Jan Lacina, který je také poslanec za STAN, který pracoval v České televizi a hájí její tvrdé jádro, to aktivistické. A dále tuto novelu připravoval Martin Baxa, což je ministr kultury za ODS.
Je 21.39, a tedy přestávka na jednání klubu SPD vypršela. Paní poslankyně Renata Oulehlová se od 20 hodin omlouvá z rodinných důvodů, pan poslanec Lukáš Vlček do 23 hodin z pracovních důvodů. Připomínám, že jsme stále v rozpravě. Nicméně nikoho dalšího do rozpravy již přihlášeného neeviduji v tuto chvíli, tudíž... Ještě se hlásí pan předseda Okamura. Můžete, ano, nikdo další přihlášený není.
Ceny základních životních potřeb rostou ještě mnohem rychlejším tempem, zejména ceny energií, potravin a pohonných hmot. Razantně se zvyšují náklady na bydlení, hypoteční úvěry na koupi nemovitostí jsou dostupné už pouze pro osoby s příjmy nad 80 000 korun měsíčně. Roste počet exekucí, včetně exekucí seniorů.